Prosím, pokračujte.
Děkuji za slovo.
Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS. Jestli dovolíte, tak ještě jeden z kolegů pravděpodobně k výsledku hlasování.
Pouze pro stenozáznam. Nezpochybňuji hlasování.
Pane předsedo, já vám udělím slovo, až se sněmovna uklidní! Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti?
N742 - ostatní sportovní činnost.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Došlo k přeřeku.
Ano. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 13.30, takže budeme pokračovat v jednání. Nyní tedy otevírám na tento čas pevně zařazený bod
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, tento bod je pevně zařazen z důvodu, že na své 31. schůzi Poslanecká sněmovna dne 30. května 2019 přijala celou sérii usnesení, kde tím prvním
Začnu tím nejdůležitějším. tato vláda a ta předchozí vláda...
Paní ministryně, já vám rozumím.
Já mám radost vám oznámit, že jsme se dnes dohodly s paní ministryní financí a s paní předsedkyní Asociace krajů na dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, a to následujícím způsobem. Dohodli jsme se s paní ministryní financí, že bude financován z polovičky Ministerstvem práce a sociálních věcí a z polovičky Ministerstvem financí.
Prosím, pane zpravodaji, vraťte se do tohoto textu. Kdo je proti? Děkuji vám. Pardon ještě. Kolega Roman Onderka. Také pravděpodobně se stejnou výhradou. Kdo je proti? Děkuji vám. Námitka byla přijata. Ano, tak potom... nejprve hlasování.
U hlasování číslo 855 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se.
Kdo souhlasí s uplatněním námitky? Děkuji vám. Námitka byla přijata. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní přednostní právo pana předsedy Farského.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, a teď teda hlavně poslanci hnutí ANO. Opět ANO nepodpořilo. A když tady máme uvádět přísnost na to, když někdo poskytuje sociální službu ve velice osobním kontaktu, tak tam jim ty účtenky napálíte. A pak tady napálíte, aby každý, který po korunách má platit EET, tak aby vydával účtenky? Takže bráníte miliardáře, ale nemáte peníze na sociální oblast? Bráníte miliardáře, ale chcete, aby na živnostníky byla přísnost? Je to určitě to, za co jste kandidovali a co jste slibovali?
Slovo má opět zpravodaj.
Ale teď vážně k investičním pobídkám. V úterý se tady řešily celý den dotace jednomu podniku. Teď je daleko klidnější atmosféra, ale v jádru jde o to samé. Samozřejmě je logické, když se dotují školy nebo někdo další všem stejně, tak to dává smysl, ale adresné dotace jsou špatně. To je samozřejmě pravda. Pak ještě řeknu, co si myslím, že by malé podniky nejvíce přivítaly. Investiční pobídky ničí české firmy, protože velice často je to tak, že velká firma dostane dotaci třeba milion korun na pracovníka ročně v nějaké oblasti, kde není vůbec žádná nezaměstnanost, a vysaje ten trh těm českým firmám. Ten první s radostí, investiční pobídky se mají zrušit jako celek. U toho druhého už trošku s rozpaky, protože si nedělám iluze, že i když se to omezí velikostí, tak stejně adresátem budou nakonec ty velké firmy, které si udělaly malou firmičku nějakou dceřinou a domluví si to na těch ministerstvech, kdo to má dostat, tu investiční pobídku, ale budiž. Co se týče pana ministra. Když chcete podporovat výzkum, tak podporujte výzkum, ať pracuje Ministerstvo školství, ať pracují vaše technologické a grantové agentury a nemontujte to do zákona o průmyslu.
Doposud to bylo tak, že pokud firma, která měla o tuto pobídku a tuto formu zájem, pokud splnila všechny zákonem definované podmínky, tak pouze formálním podpisem ministra průmyslu a obchodu byla tato pobídka poskytnuta. To znamená, všechny hlavní věci definoval zákon. Splníš, žadateli, nebo nesplníš. Není o tom žádná polemika. Pak tam byla určitá hranice, že nad 500 milionů korun, takzvaně u strategických investic, o tom ještě rozhodovala vláda. To je něco, co mně prostě nedává logiku. Myslím si, že to je nesystémové. S tím já osobně nemůžu souhlasit.
Další v rozpravě vystoupí... vy se hlásíte, pane ministře, s přednostním právem?
Já budu velmi, velmi rychlý a dovolím si tedy odpovědět rovnou panu poslanci Jurečkovi. Ta diskuse byla velmi náročná i na úrovni vlády. Ono to zní logicky - nechte výzkum a vývoj pouze na škole a na všech těch institucích, které ho jaksi podporují, dělají. A ta průmyslová sféra táhne do určité míry i tu sféru univerzitní i tu sféru výzkumně-vývojovou. To je všude na světě. Pokud abdikujeme na to, že nebudeme podporovat průmyslovou sféru ve smyslu podpory výzkumu a vývoje, tak tím zásadním způsobem ovlivníme i tu sféru výzkumnou a univerzitní.
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Marian Jurečka.
Není to zdaleka zvykem, aby takto ministři této vlády korektně vypořádávali tady v diskusi připomínky nás poslanců. Ale poprosím možná ještě o reakci, jak se došlo k těm hranicím 50 a 25 milionů korun, to tady nepadlo. Tento svaz tedy je významný.
Ještě nikdy žádný vynález nevymyslela vláda na světě. Ta vymýšlí právě jenom ty dotace. To je to, co my kritizujeme a vy tady obhajujete. To je ten rozpor, který tady spolu vedeme.
Tak děkuji.
Na tom není skutečně nic mimořádného. A to je právě ta benefice. Snahou je skutečně vytáhnout a vybrat velmi zajímavé společnosti, které se rozhodly podporovat vývoj, a ty nepřímým daňovým způsobem, čili odpočtem od daní, zvýhodnit. Toť vše.
Tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Vondrák. Zatím jedna jediná faktická poznámka. Prosím.
Já jen doplním pana ministra v reakci na pana Václava Klause. Je to pravda. I taková země, jako jsou Spojené státy, podporuje podniky, ať jsou malé, střední, velké. To znamená, je omyl si myslet, že výzkum, vývoj je záležitost pouze akademické sféry.
Děkuji.
Existuje výzkum základní a výzkum aplikovaný a často právě ten firemní, aplikovaný, staví na výsledcích toho základního, který je často sponzorován státem nebo veřejnou sférou. Neříkám, že to tak je vždy, ale je to systém, který se uplatňuje ve vyspělých státech na světě. Takže prosím, toto rozlišujme.
Děkuji.
Dámy a pánové, přece jenom já musím říct, že neexistuje osvícená vláda na světě, která by neměla nástroj, jak podpořit chytré nápady a jak podpořit chytré firmy, které právě dávají peníze do výzkumu, vývoje, do inovací, do laboratoří. Já si myslím, že to, co teď vláda připravila, je konečně věc, která je selektivní, která je chytrá a která podporuje chytré věci. Proto aby vláda rozhodla v horizontu tří měsíců, jestli ano, anebo ne tu pobídku dát, která je směrovaná právě pro ty chytré nápady a pro ty inovace. Přece jenom se bude velmi obtížně rozhodovat o tom, jakou ten nápad má úroveň kvality. To je pravda. To je pravda. Ale není to plošné a je to na rozhodnutí té vlády, aby chytré věci dokázala rozpoznat. Ale takhle to na světě je. Proboha, jenom chytrý lidi dokážou rozpoznávat chytrý nápady. A myslím si, že v úrovni pana ministra máme záruku, protože to je člověk, který celý život dělal ve vývoji a celý život tlačil všechny věci tak, aby opravdu věci měly přidanou hodnotu. Takže já nerozumím moc té diskusi a prosím vás, buďte chytří.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala, předseda klubu SPD.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi říct také pár slov k investičním pobídkám. My se tomu na hospodářském výboru samozřejmě dlouhodobě věnujeme. Řekněme si, jaká byla doba minulá a co se vlastně dělo. Investiční pobídky podle nějakého obecného vzorce dostávaly - a slyšeli jsme to tady ze statistiky kolegů poslanců - ty největší firmy. Tím pádem Česká republika z toho neměla vůbec nic.
Hlasování číslo 914, přihlášeno 190 poslanců, pro 168, proti nikdo.
Všechny se týkají tematiky krycích dokladů a krycích prostředků. Navrhujeme hlasování jedním společným hlasováním. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.
Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 915, přihlášeno 190 poslanců, pro 169, proti nikdo. Nyní jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy a budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan předseda Vít Rakušan se omlouvá od této chvíle do konce jednacího dne. Otevírám rozpravu. Po něm vystoupí pan poslanec Kytýr.
Opět využiji samotnou důvodovou zprávu této novely a zdůrazním, že hlavním účelem výběru místních poplatků je zajistit příjmy do rozpočtu obcí. Tyto příjmy mají kompenzovat náklady, které obec vynaloží v souvislosti se soustředěným turistickým ruchem a službami s ním spojenými, především tedy v oblasti rozvoje infrastruktury, péče o veřejnou zeleň a prostranství a další. Jestli můžu poprosit pana předsedajícího...
Ano, máte pravdu, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji za pochopení.
Stejný názor má i Sdružení lázeňských míst, které jménem svého předsedy zaslalo dopis, který jste určitě také obdrželi. Nebudu se dlouze rozepisovat o velmi nákladné péči o zeleň a úklid v turistických městech. Zákon, kterým se ruší ustanovení o rekreačním a lázeňském poplatku a nahrazuje se pouze poplatkem ubytovacím, činí pravý opak. Peněz bude v lázeňských rozpočtech méně, více vyberou pouze města, ve kterých jsou ubytovny a campingy. Lázeňský poplatek byl stanoven v roce 1990 ve výši 15 korun. Od té doby nebyl novelizován a jeho výše opravdu neodpovídá evropskému průměru. Při sloučení s poplatkem ubytovacím by se dle návrhu v roce 2020 vybíralo 21 korun a od roku 2021 bude možné vybrat až 50 korun. Největším problémem pro lázeňská města je ale navrhované osvobození od tohoto poplatku. Lázeňská města se zabývají převážně pacienty v seniorském věku a dětskými pacienty. Pacient, který si platí lázeňský pobyt částečně nebo v plném rozsahu, není z kategorie sociálně slabých.
Pardon, s přednostním právem může vstoupit pan zpravodaj. Ano, dobře, takže pan poslanec Veselý, po něm pan poslanec Onderka jako zpravodaj.
Já jsem chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu. Těch obcí je celá řada, které to takto mají nastavené. V řádech by se jednalo o výpadky desítky až stovky milionů z obecních rozpočtů.
Dobré poledne přeji a na faktickou poznámku dostane prostor pan poslanec Martin Baxa. Je zároveň zpravodajem. Tak prosím, vaše dvě minuty.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tak jako v předchozích čteních i při této příležitosti chtěl podpořit pozměňovací návrh pana poslance Veselého.
Vážené kolegyně a kolegové, k danému tisku bych chtěl načíst některé úpravy před hlasováním ve třetím čtení, kterým se budeme zabývat. Obě vkládaná písmena e) ale nejsou věcně, samozřejmě i obsahově, totožná.